Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji a my budeme hlasovat o námitce pana poslance Bendla. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Odpovídá na dotaz, píše: Dotazovali jste se na způsob výběru společnosti, která by pozměňovací návrh do Poslanecké sněmovny předložila a zajistila jeho prohlasování. Ten k dispozici nemám. I tady toto mně připadá jako problematické. Nemyslím si, že ta příprava je transparentní.
Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl vystoupit ne teď jako zpravodaj garančního klubu, ale jako jeden z autorů tohoto zákona. Ten zákon ve skutečnosti už svoji roli plní. Plní už ji osm měsíců. Přistupovalo se k tomu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím, abyste zaujali svá místa. Poprosím o klid v jednacím sále.
Děkuji. Byla schválena výjimka pro to, že nebudou zveřejňovány smlouvy chráněné bankovním tajemstvím vyjma těch smluv, které se týkají použití veřejných prostředků. Bylo schváleno, že nebudou uveřejnění podléhat kolektivní smlouvy. Byla schválena úprava povinné písemnosti s tím, že nebude nutné smlouvu uzavírat pouze písemně, ale i jiným způsobem, který umožní uveřejnění textového obsahu smlouvy v registru smluv. Upravili jsme účinnost. To jsou změny, které v závěrečném hlasování stvrdíme nebo popřeme.
Kde je ten návrh? Proč ten návrh už dávno Poslanecká sněmovna neprojednala, když ten návrh byl podán před třemi lety?
Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Semelová.
Týkalo se to také těch učitelů, kteří byli vyhozeni z práce. Že by měli být odškodněni ti, kteří si musí platit za zdravotní péči a za různé sociální služby, a nemají na to. Takže ano, nemělo by to být selektivní.
Kolegyně, kolegové, naší povinností je děkovat lidem, kteří nějakým způsobem bojovali, kteří se nějakým způsobem zasloužili o to, abychom tady mohli být tak, jak jsme tady teď. A ti vojáci, ačkoliv nebojovali v první linii, ačkoliv nebojovali zbraněmi, tak se významným způsobem zasloužili o to, jak naše republika vypadá. Myslím si, že oni byli určeni k tomu, aby v případě konfliktu nasazovali svoje životy. Při vší úctě ke všem ostatním povoláním si myslím, že vojáci jsou určeni k tomu, aby bojovali, aby nasazovali svoje životy. Jak tady řekla paní kolegyně, ano, leží to tady tři roky. Náklady na státní rozpočet jsou minimální, jsou naprosto marginální. A myslím si, že alespoň jako gesto bychom měli toto udělat a toto schválit. Došlo k jedné výrazné změně. Říkal jsem, že jich je méně než jedna polovina. Je jich méně než jedna čtvrtina. Prosím, schvalme to.
Jinak TOP 09 také nepodpoří tento návrh, abych to řekl velmi slušně a stručně.
Pardon, omlouvám se, ještě tady má faktickou poznámku paní poslankyně Rutová. Prosím, vaše faktická poznámka.
Nic proti lidem, kteří jsou již staří a možná i postižení. Běžte se podívat tam.
Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Já se nemohu ztotožnit s tím, že navrhovaný příspěvek nebude přiznán dalším osobám, kterým byl ze zcela stejných důvodů politické perzekuce ukončen pracovní či služební poměr, ať již se jednalo o policisty, učitele, úředníky a řadu dalších. Ještě jednou ale zdůrazňuji, že návrh zahrnující všechny kategorie osob kdykoliv a velice rád podpořím.
Děkuji, pane místopředsedo. Jenom to ve mně vyvolává opět otazníky, o čem si povídáte na klubu ANO, na poslaneckém klubu ANO. Nepovídáte si o těch návrzích? Neřešíte tak jako my, standardní politické strany, neřešíte obsah jednotlivých předkladů?
Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Budeme pokračovat dál v programu a já otevírám bod Garanční výbor návrh zákona neprojednal. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pokračujte.
A tito naši spoluobčané mají dnes hodně přes 80 let a dnes se odhaduje počet těchto lidí pod tisíc osob. Z tohoto pohledu děkuji všem z vás, kteří podpoří přijetí tohoto zákona, který nakonec bude spíše morální než finanční satisfakcí bývalých vojáků či zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany. Děkuji za pozornost a za vaši podporu.
Já vám také děkuji.
Musím říct, že situace je teď trochu jiná. Navrhujeme nižší částky, postižených lidí je už výrazně méně a také ve vyšším průměrném věku než před několika lety. Já si dovolím uvést krátkou část ze svého projevu před několika lety. Dovolte mi uvést, dámy a pánové, jeden příklad, na kterém lze demonstrovat nespravedlnost, jakou dnes rehabilitovaní vojáci oprávněně pociťují. Na té věci se nic zásadního nezměnilo. Chci vám připomenout jednu věc. Skoro všechny z vás, jak tu sedíme a sedíte, navštívili zástupci Vojenského sdružení rehabilitovaných v uplynulých dvou letech, případně v posledních měsících.
Děkuji, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já nemám nic proti tomu, aby se odškodňovaly jednotlivé profese, na kterých se podepsal minulý komunistický totalitní režim. Na druhou stranu těch profesí je mnohem víc. Byli to učitelé, byli to lékaři. Dala ho právě proto, že tento návrh zákona řeší pouze selektivně jeden typ profesí.
Nejprve vás ale všechny odhlásím. Návrh nebyl přijat. Je tady kontrola hlasování. Pan předseda Sklenák se hlásí.
Děkuji za slovo.
Kdo je pro přijetí námitky, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Já s dovolením, pokud se nebudete zlobit, nebudu přednášet celé usnesení, o kterém budeme hlasovat. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Pokud není žádná námitka proti hlasování ani kontrola hlasování, konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Připomínám, že za pět minut se sejde organizační výbor. Prosím jeho členy a přeji vám dobrou chuť k obědu. Prosím nyní o závěrečná slova, pakliže je zájem, pana navrhovatele. Není zájem. A ani zástupce hospodářského výboru. Byl podán návrh na opakování druhého čtení. Já vás nyní všechny odhlásím. Zahajuji hlasování o návrhu na opakování druhého čtení. Návrh nebyl přijat.
Děkuji, pane předsedající. Jednak zde zazněl návrh pana poslance Vilímce na úpravu v bodě 2, že nebudeme hlasovat o písmenu e) -
Já se velmi omlouvám, ale já vás neslyším, pane zpravodaji. Prosím.
Je to návrh přednesený panem poslancem Vilímcem. Chyba se stala tím, že už v samotném tisku bylo špatně označeno toto písmeno a pan poslanec Vilímec toto převzal do znění svého pozměňovacího návrhu. Oba dva se týkají České televize.
Pan poslanec Heger.
Děkuji za slovo.
My o vaší námitce budeme hlasovat.
Prosím pět minut na poradu klubu.
Musíme hlasování dokončit. Je usnesení, že pokud se zpochybňuje hlasování, tak v tomto stavu to nejde. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Proto dávám podnět ke zpochybnění hlasování.
Děkuji. Zahajuji hlasování o námitce pana kolegy Vozky.
Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.
Stanovisko navrhovatele?
Stanovisko garančního výboru nebylo přijato. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.
Návrh nebyl přijat.
Děkuji. Nebyl přijat, budeme tedy hlasovat o návrhu I3. Stanovisko garančního výboru doporučuje.
Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru doporučující.
Stanovisko navrhovatele? Před závěrečným hlasováním se ještě o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Zmíním jednu nevýhodnost, kdy i šla právě díky registru smluv, na světlo se dostaly výrazně různé podmínky od operátorů, které dostávají větší zadavatelé oproti jednotlivcům, a je dobře, že toto téma i díky registru smluv se dostalo do oblasti zájmu politiků a že je to volání jednotlivců, které je v Čechách zbytečně drahé, předražené, tak se začíná snad už efektivně řešit. Myslím si, že to je dobře, že ve zdravotnictví peníze budou používány na léčbu. A to jsou jenom jedny z několika momentů, kdy registr smluv svoji roli už plní. Šetří obrovské prostředky a já jsem za to rád, že to, co jsme od něho očekávali, se naplňuje.
Můžete se přepnout, do jakého modu potřebujete, pane poslanče, ale ptejte se mým prostřednictvím.
Děkuji. To vyjádření mi přišlo natolik nekonkrétní, že jsem úplně nedokázal ho vyjmout, jestli to mají být první hlasované body, nebo jak se k tomu postavit. Takže chci se zeptat, jak konkrétně máme měnit proceduru.
Myslím si, že by bylo dobré, abyste si to s panem zpravodajem vysvětlili a poté návrh přečetli, přednesli na mikrofon, aby bylo jasné, o čem se případně bude hlasovat. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky, prosím.
Znamená to, že tento zákon je nástrojem k tomu, aby se nastavily reálné ceny, aby se obchodovalo za reálné ceny, které v případě léčiv a zdravotnických prostředků jsou. Proto se domnívám, že není dobré rozvolňovat tento zákon dalšími a dalšími pozměňovacími návrhy, které potom jeho celkový význam a efektivitu budou snižovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo.
Já vám také děkuji. Nikoho nevidím. V tom případě rozpravu končím.
Minimálně jednou za sedm let se musí učitel účastnit povinných programů dalšího profesního vzdělání. Takže to jenom namátkou ty okolní země, abychom ukázali, že se nejedná o nějaký experiment v České republice, ale že vlastně jenom srovnáváme krok s tím okolím, které už tuto možnost dávno vyzkoušelo. Nemůže se tedy stát ta obava, která se samozřejmě nabízí, že by polovina školy odešla a neměl by kdo učit. K pozměňujícímu návrhu se přihlásím v podrobné diskusi.
Nyní pan poslanec Petr Kořenek v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ke kariérnímu řádu jako člověk z profese můžu poznamenat, že i v současnosti je povinnost učitelů se vzdělávat. A nejenom učitelů, ale i vychovatelů a psychologů. Nicméně všechno je to tak nějak bráno jako samozřejmost. Uvádíme i nové učitele. Ale všechno to děláme zadarmo. Ostatní práce učitele je zejména rodičovské veřejnosti utajena. Takže věřím, že kariérní řád bude ten, který pomůže učitelům jednak k lepšímu ohodnocení, ale jednak k tomu, aby jejich práce byla daleko snazší a měla patřičnou podporu odborných institucí. Přesto si dovoluji k tomuto zákonu načíst několik pozměňovacích návrhů a uvést jejich zdůvodnění. Pozměňovacím návrhem se navrhuje umožnit působení učitelů bez odborné kvalifikace, tzv. odborníků z praxe na středních školách, úprava se však vztahuje výhradně na učitele odborných předmětů středních škol. Netýkala by se tedy gymnázií, kde nejsou odborné předměty. Navrhuje se proto rozšířit možnost působení učitelů bez odborné kvalifikace s vysokoškolským vzděláním, které odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, na všechny střední školy. Podmínka získání příslušné odborné kvalifikace do čtyř let ode dne vzniku jeho pracovního poměru zůstává zachována. Zde se navrhuje legislativně technická úprava. Ředitel školy může písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace nejen učitelům, kteří jsou zaměstnáni v pracovním poměru, ale i těm, kteří mají dohodu mimo pracovní poměr. Prodloužením doby umožní další poskytování této podpory a plynulejší úpravu systému výchovné péče. Období dalších dvou let umožní dostatečnou a kvalitní přípravu výchovné péče, aby byly zachovány potřeby a zájmy všech dotčených osob a subjektů. Řada středoškolských studentů z České republiky odchází studovat do zahraničí na kratší dobu, než jsou čtyři roky. Například Francie je jednou ze zemí, kam čeští středoškoláci pravidelně vyjíždějí. Délka studia na gymnáziu ve Francii jsou tři roky. Po návratu by tedy tito studenti nemohli využít možnosti úpravy podmínek konání zkoušky z předmětu český jazyk u společné části maturitní zkoušky. Dále je nutné vzít v úvahu, že pracovní mise českých občanů v zahraničí, zvláště v oblasti diplomacie, ale i dalších, nejsou nutně na čtyři roky. Osm let by mohlo vést k situaci, kdy dítě bude na základní škole po dobu čtyř let v zahraničí, pak se vrátí a na celé čtyřleté gymnázium a bude mít úlevy u maturity. Definice délky vzdělávání mimo území České republiky jako tři roky v průběhu šest let by tak lépe pokryla možné vznikající situace. Poslední pozměňovací návrh je jistou alternativou k pozměňovacímu návrhu, který tady přednesla kolegyně poslankyně Putnová. Obávám se totiž, že v mnoha případech, kdy jsme ve školství byli zvyklí, že byly přijaty normy, které pak nebyly kryty finančními prostředky, dovolím si v rámci odůvodnění navrhnout. Navrhuje se přímo v zákoně o pedagogických pracovnících uvést možnost dohody o poskytnutí volna pro vlastní vzdělávání, kterou by mohl uzavřít ředitel školy s učitelem.
Můj pozměňovací návrh tuto výjimku ještě rozšiřuje, a to na zastřešení tohoto bazénu. To znamená, přidávají se tam slova "včetně zastřešení". To ovšem neplatí pro památkovou zónu. V současné době je to tak, že v hlavním městě Praze je několik tisíc navržených změn územního plánu, které nejsou projednány. Této případné námitce rozumím.
Možná zopakuji, pro koho všeho se to týká.
Děkuji za slovo.
Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Petr Kořenek a jeho přihláška do podrobné rozpravy.
Děkuji.
Děkuji velmi plodnému panu poslanci. Pan poslanec Karel Rais. Děkuji panu poslanci Raisovi.
Nicméně bych ráda pro stenozáznam upřesnila konkrétní změny. Koordinátor žákovské samosprávy ve škole identifikuje vhodné podmínky pro efektivní zapojení žáků do života školy formou zapojení do činnosti orgánů žákovské samosprávy a ve spolupráci s vedením školy tyto podmínky ve škole vytváří. Činnost orgánů žákovské samosprávy spolu s žáky plánuje a koordinuje. Zajišťuje a koordinuje spolupráci s třídními učiteli, s ředitelem školy, se školskou radou.
Děkuji za slovo. Tento pozměňovací návrh řeší příplatek za třídnictví daleko spravedlivěji a všem třídním učitelům základních škol, středních škol a učilišť, vyšších odborných škol, konzervatoře, základních uměleckých škol a vedoucím studijní skupiny na vyšší odborné škole za jejich práci třídního učitele navrhuje příplatek 5 až 8 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je učitel zařazen. Pozměňovací návrh vychází ze zákoníku práce o příplatcích, tak jako je například řešen příplatek za vedení.
Děkuji paní poslankyni.
Budu stručný.
Pan poslanec Jiří Zlatuška.
Kariérní systém učitelů garantuje jejich profesní rozvoj, systém jejich dalšího vzdělávání a systém odměňování podle dosaženého kariérního stupně. Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů prostřednictvím akreditovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Načítám tento pozměňovací návrh a dosud nebyl vložen do systému.
Děkuji paní poslankyni Ivaně Dobešové. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně paní zpravodajky. Není zájem.